A jak jsme se dozvěděli, tak i dnes došlo k znečištění této řeky, takže já bych to shrnul do bodu, který se jmenuje Informace ministra životního prostředí o znečištění řeky Bečvy a průběhu vyšetřování.
Dobře.
A bylo by to za pevně zařazené body jako první bod v pátek.
Děkuji. Ještě někdo do rozpravy? Pan kolega Veselý.
Chápu, že oni mají nevýhodu, že tam nemají žádného zástupce, ale doporučuji se s tím seznámit.
Tak, to byla připomínka k návrhu kolegy Bojka. Ty, které spolu souvisí. Návrh byl přijat. Pan kolega Kolovratník navrhuje za bod 400, tedy do volebních bodů, zařadit nový volební bod a to je volba členů Státního fondu kinematografie. Kdo je proti? Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, skončila technická přestávka mezi ukončenou 63. schůzí a my můžeme na základě dohody pokračovat v naší přerušené 62. schůzi Poslanecké sněmovny. Mám tady přihlášky s přednostním právem. Slovo má pan kolega Kubíček. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení kolegové, vážené kolegyně, já si dovolím vás požádat o změnu pořadu schůze, a to následujícím způsobem. Je to Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v rámci boje proti terorismu v Mali, Nigeru a Čadu. Jako bod číslo 2, sněmovní tisk číslo 915, bod 348 - Návrh na přijetí dodatkového protokolu mezi vládou Francouzské republiky a vládou Republiky Mali upravující status jiných než francouzských jednotek sil Takuba.
Já budu velmi stručná. Na grémiu jsem informovala kolegy, že budu navrhovat zařazení nového bodu, který se týká Hizballáhu. Návrh usnesení všichni zástupci jednotlivých frakcí zde ve Sněmovně dostali ode mě do ruky a na stůl, abyste věděli, o čem bychom mohli hlasovat v případě, že tento bod zařadíte. A jak jsem řekla, rozhodně klub ODS k tomu nehodlá nijak diskutovat. Načteme usnesení a jsme připraveni hlasovat. Děkuji pěkně.
Nyní pan poslanec Martin Kolovratník.
Dobrý den, dobré odpoledne, kolegyně, kolegové, já mám na vás relativně krátkou prosbu jménem volební komise. Týká se to volebních bodů. A my prosíme, abychom ho ještě rozšířili o jeden volební bod. Je to Návrh na volbu člena Rady Státního fondu kinematografie. Je to z toho důvodu, že pan ministr kultury nám odeslal nominace. Děkuji.
Ano, děkuji.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, já bych ráda připomněla bod, který se tady sice už projednával, ale nabývá na nové palčivosti s tím, jak vláda oznámila, že nebude možné 3. listopadu otevřít školy. Čerstvě desetileté děti opravdu nezvládají být týdny samy doma na distanční výuce. Za Piráty jsme navrhovali zvýšení alespoň o ten jeden rok z toho limitu pro děti devítileté alespoň pro děti desetileté.
První krok, který musíme učinit, je změna zpravodaje. Kdo je proti? Děkuji vám. A teď už tedy mohu požádat ministra obrany, aby předložený návrh za vládu České republiky uvedl.
Děkuji za slovo.
Děkuji. Máte slovo. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Má někdo jiný návrh než je zahraniční výbor? Není tomu tak. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.
Já budu velmi stručná, protože ten zákon už je ve druhém čtení a už jsem ho představovala. Navrhli jsme taková opatření, která omezí počet podávaných exekučních návrhů a zajistí, aby bezúspěšná exekuční řízení byla ukončována v odpovídající době. V podstatě jsme navrhli tato opatření: koncentrace exekučního řízení, zavedení povinné zálohy na náklady exekuce, právní úprava zastavení bezvýsledných exekucí po třech letech. A řešili jsme dílčí problémy vyplývající z praxe, například zakotvení náhrady nákladů plátcem mzdy. Pokud jde o dosavadní projednávání, tak ústavně-právní výbor k návrhu doporučil přijmout řadu změn. S některými lze souhlasit, s některými ovšem zásadně nesouhlasíme. Jsou to poslanecké návrhy, tak by si je měli poslanci upravit.
My jsme měli připravený kompromisní návrh, chtěli jsme s ním vystoupit, ale ta debata nás teď docela výrazně překvapila.
Dvě hodiny pauzu. To znamená, v podstatě by to bylo do 21. odhlasováno, takže já bych tímto ukončil jednání.
Takže ještě jednou děkuji za slovo.
Takže budeme tedy pokračovat. A otevírám tedy podrobnou rozpravu.
Ano, s přednostním právem. Jestli si tady kolegové z komunistické strany něco vyříkali mezi sebou, tak rozhodně neplatí, že tato změna je podle dohody s občanskými demokraty. Já tedy navrhuji desetiminutovou přestávku v tuto chvíli, abychom se mohli dohodnout jako předsedové nebo zástupci jednotlivých klubů, co budeme dělat, protože opravdu pan Luzar nám tady nebude řídit Sněmovnu.
Oficiálním úkolem je bojové posílení armád Mali a Nigeru v pohraničním regionu Liptako, kam pronikají bojovníci Islámského státu ze Sahary. K Mali a Nigeru se připravuje připojení k dohodám, které s nimi má Francie, což jsou i následující body v rámci jednání Poslanecké sněmovny. Navíc v programovém prohlášení současné vlády České republiky je závazek účastnit se mírových a výcvikových misí a dalších aktivit NATO, ale v případě Takuby se jedná o misi bojovou. Mise Takuba se má zúčastnit deset evropských zemí plus Francie. Přitom třeba Norsko nakonec své vojáky nevyšle. Další evropské státy se zapojením aktuálně dost otálejí. Kromě stovky estonských a francouzských vojáků, kteří tam už působí, se letos do uskupení Takuba přidali pouze tři belgičtí vojáci. Velká švédská jednotka o 150 vojácích se má připojit až v lednu, a to ještě bude podléhat schválení. Je to hlavně proto, že v Mali nedávno proběhl vojenský převrat. U moci už není prezident, který západní vojska pozval, ale vojenská junta, která plánuje vládnout minimálně rok a půl, a pak možná proběhnou volby. Současně v Mali probíhá intenzivní kampaň proti západním vojákům. A do takhle neklidné situace máme poslat další naše vojáky? Ještě k tomu na bojovou misi, kde jim hrozí velké ohrožení života. Francouzům už v operaci Barkhane zahynula čtyřicítka vojáků. Navíc vyslání těchto vojáků by mělo stát téměř 600 milionů korun. Proto nemůžeme podpořit jako poslanecký klub SPD vyslání našich vojáků do úkolového uskupení Takuba v rámci boje proti terorismu v Mali, Nigeru a Čadu.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vyjádřil názor klubu České strany sociálně demokratické a podpořil společný návrh ministrů obrany a zahraničních věcí. Za dlouhodobou angažovaností České republiky v Sahelu stojí pádné důvody. To vše hovoří ve prospěch účasti České republiky v akci Takuba. Dovolte mi připomenout, že Česká republika v Sahelu a Mali působí komplexně. Od roku 2013 jsme zapojeni ve výcvikové misi EUTM, kde s naší celkovou vojenskou přítomností 114 osob dlouhodobě zaujímáme jedno z prvních míst. Česká republika klade důraz na komplexní přístup řešení krize v oblasti Sahelu a vedle konkrétního příspěvku k řešení bezpečnostních hrozeb klade důraz i na oblast humanitární pomoci a rozvojové spolupráce realizované v rámci programu aktivit na podporu zdrojových a tranzitních zemí migrace v Africe v období let 2020 až 2022, jehož cílem je přispět k odstraňování základních příčin migrace a nuceného vysídlení přímo v místě jeho vzniku. Dovolte mi též připomenout, že v kontextu těsné spolupráce s mezinárodními partnery Česká republika uvítala formální ustavení koalice pro Sahel a partnerství pro bezpečnost a stabilitu v Sahelu dne 12. června 2020 a s ohledem na zvyšující se angažmá v Sahelu v bezpečnostní i humanitárně rozvojové oblasti považuje svoje zapojení do koalice pro Sahel za samozřejmé. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, žádám vás o schválení předloženého materiálu, který je plně v souladu s dlouhodobými prioritami České republiky v oblasti Sahelu. Děkuji za pozornost.
Nyní pan poslanec Leo Luzar, zatím poslední přihlášený do rozpravy.
Já si myslím, že to souvisí přímo. A pokusím se to zdůvodnit. Situace v Mali je složitá. A opravdu je to region, který je národnostně docela silně konfliktní. A dlouhá léta pod francouzským vlivem tento region prožíval bouřlivé období. Nebudu zabředávat do krvavých konfliktů, které se Francouzi snažili celou dobu tam uklidnit. To se nepodařilo a africká mise svým způsobem zklamala pod náporem islamistů, kteří do Mali vtrhli. Následně do toho vstoupila teprve Rada bezpečnosti OSN a vytvořila MINUSMA, což znamená uskupení, které má bránit a chránit územní celistvost a jistotu pro řešení tohoto problému. A zde je částečně zakopaný pes. Minulý rok byl tento mandát rozšířen a z této mise se stala jedna z nejnebezpečnějších misí OSN, protože se stala bojovou misí. Vojáci OSN mají aktivně zabezpečovat a bojovat v Mali. To je velký rozdíl třeba oproti Afghánistánu.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
Tento přístup je podobný přístupu celé řady zemí. Naposledy se projevil na Slovensku, kdy v současné době je legislativní proces téměř u konce. Obdobným krokem v České republice by se efektivně vyřešil i akutní problém rychle rostoucích nerealizovaných příjmů státního rozpočtu ze spotřebních daní, optimalizovaly by se daňové příjmy státu a došlo by k lepší stabilitě veřejných financí. Zahřívaný tabák by si i tak oproti cigaretám zachoval nadále významné daňové zvýhodnění pro případ, že by se v budoucnu skutečně prokázala jeho nižší rizikovost. Co se dále týká škodlivosti, tak vás seznámím s článkem, který se věnuje právě jednomu z výrobců zahřívaného tabáku, který nám říká jedno: Systém zahřívaného tabáku používaný v bezkouřovém elektronickém zařízením navrženém společností XY se vyrábí jako zdravější alternativa tradičních cigaret. Výsledky studií, které toto mají potvrzovat, jsou ale sporné. Drtivou většinu jich totiž vytvořili právě lidé spojení s největším výrobcem zahřívaných cigaret. Ti se snažili svůj produkt prodat i jako nástroj na odvykání kouření, což je podle lékařů doslova lež. Studie Světové zdravotnické organizace totiž ukazují, že kuřáci jsou na projevy viru náchylnější, zřejmě i kvůli chronickým onemocněním spojeným s kouřením. Pracovníci z OCCRP, což je Projekt hlášení organizovaného zločinu a korupce, se zaměřili na aktivity největšího gigantu v této oblasti, který v mnoha zemích spustil masivní propagační kampaň tohoto výrobku, tematicky zaměřenou právě na to, že lidé kvůli pandemii tráví mnohem více času doma. Nemusíte nic pálit, nesmrdí, není z něj popel, je to nejlepší alternativa kouření cigaret, dočteme se u výrobce tohoto produktu. Zahřívaný tabák tohoto výrobce jednu velkou výhodu oproti cigaretám nesporně má. Netýká se však koncového uživatele. Vzhledem k tomu, že samotný výrobek je pouze hezky vypadající ohřívač, může být reklama na tento výrobek prakticky kdekoliv. Tabákový produkt, na který je reklama zákonem zakázána, totiž představuje pouze náplň, která obsahuje tabák. Reklamu tedy můžou vidět lidé všude, děti všude, na každém rohu. Společnost si zpracovává a zadává vlastní vědecké studie, jež mají jeho tvrzení podpořit. Na stránkách je seznam asi 80 textů, které jsou označeny jako nezávislá studie, a tyto hovoří právě ve prospěch tohoto prodejce. Při nejbližším zkoumání ovšem OCCRP zjistilo, že některé z nich se vůbec nezabývají zdravotními stránkami produktů, ale marketingovými úspěchy a průzkumy veřejného mínění. Minimálně jednou se pak v seznamu vyskytuje jen nástin plánované studie. Zlomek studií, které dopady zahřívaného tabáku na zdraví jeho uživatelů zkoumají, je vyhotoven osobami, které mají vazby přímo na výrobce tohoto výrobku. Pracovníci z OCCRP odhalili další závažný problém s tím, že výrobce se snažil přesvědčit lékaře a odbornou veřejnost, aby dělali nábor mezi svými pacienty za účelem studie účinku zahřívaného tabáku, anebo výrobek přímo propagovali a doručovali pacientům, kteří chtějí přestat kouřit. Myslím si, že to, co jste právě slyšeli, hovoří o studiích nestudiích, které se týkají nebezpečí a škodlivosti zahřívaného tabáku. Bohužel hned v dalším grafu této studie se dozvíme, že oproti tomuto poklesu je právě téměř dvojnásobný nárůst uživatelů ve věku 15 let, kteří kouří zahřívaný tabák. Je to způsobeno právě informacemi o tom, že existují nějaké studie. Je to způsobeno právě reklamou.
Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Martin Kupka, připraví se pan poslanec Jan Hrnčíř.
To jsou věci, které se za standardních okolností dějí vládním návrhem zákona, věnuje se jim veškerá pozornost a samozřejmě je možné k nim připojovat pozměňovací návrhy. K pozměňovacímu návrhu jako takovému pozměňovací návrhy dost dobře připojit nejde. Tak to všechny nutí k tomu, aby pokud chceme k té věci něco podstatného připojit, otevřít diskusi, kterou si to téma určitě zaslouží, abychom se vydávali cestou vlastních pozměňovacích návrhů. Jednoduché daně jako zároveň cesta k tomu vybírat daně efektivně, zjednodušovat lidem daňový řád, a zefektivňovat tak ekonomiku obecně. Nechci opakovat známé fráze, že lidé nejlépe vědí, jak si s těmi vydělanými finančními prostředky pomoci. Ale to tak přeci je. Jasné, jednoduché kroky, které jsou srozumitelné a které přispějí k tomu, že se opravdu lidem podaří zachovat víc peněz na jejich vlastní útraty a že to bude nejlepší varianta i dalšího posílení ekonomiky v budoucnosti.
Předložený návrh postupně uvede ministr Lubomír Metnar a ministr Tomáš Petříček.
Čili co když ten právní rámec neprojde?
Děkuji. Já myslím, že dneska pan Luzar nemá úplně nejlepší den. Pokud by to bylo opačně, tak to nic neřeší, protože ty smlouvy se hlasují ve dvou čteních, pane kolego.
Pane ministře, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, předkládám vám návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v rámci boje proti terorismu v Mali, Nigeru a Čadu, který schválila vláda 27. ledna letošního roku a Senát 12. srpna rovněž téhož roku. Koaliční úkolové uskupení evropských zemí Takuba se skládá ze speciálních a podpůrných sil a je součástí francouzské protiteroristické operace Barkhane. Cílem je dosáhnout samostatnosti malijských jednotek při plánování a vedení protiteroristických operací, podobně jako působíme v Afghánistánu. Malijské jednotky tak budou schopny zabránit návratu teroristických skupin a pomůžou obnovit funkce místní samosprávy a vládních institucí na daných územích. Podporu partnerské malijské jednotky budou čeští vojáci zajišťovat spolu s francouzskými vojáky. Další země se zapojí v průběhu příštího roku. Uskupení Takuba působí na východě Mali při hranicích s Nigerem. V Čadu budeme pouze jednotlivci obsazovat místa na velitelství operace Barkhane. Vyslání a působení našich sil bude realizováno na základě oficiálního souhlasu dotčených států. Co se týče finančních nákladů, na celou dobu mise se odhadují minimálně na 598 milionů a budou hrazeny z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, v případě vašeho souhlasu přispějeme do operace, která se bezprostředně týká naší bezpečnosti a která pomáhá stabilizovat oblast, ze které proudí do Evropy nezanedbatelný počet nelegálních migrantů. Účast v operaci je tak v přímém zájmu naší bezpečnosti a zároveň potvrdí odhodlání naší země bojovat proti terorismu, čímž vedle migrační otázky naplňujeme jeden z mnoha bodů programového prohlášení vlády. Děkuji vám za pozornost a za případnou podporu.
Děkuji panu ministru obrany Lubomíru Metnarovi a nyní požádám o slovo ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka, aby doplnil úvodní slovo za vládu České republiky. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, na úvod bych chtěl ocenit přístup kolegů z Ministerstva obrany, s kterými můj rezort na přípravě návrhu velmi úzce a dovolím si říci konstruktivně spolupracoval. Za prvé, aktivní účast České republiky na zajišťování mezinárodní bezpečnosti a stability je strategickým bezpečnostním zájmem naší země.
Citoval tam živnostníky. Já jsem s ním souhlasila. Ne s tím návrhem, ale s tím, že jsou hodně zranitelní. No řekněte jim to. Uvidíte, co vám na to řeknou v téhle situaci, kdy bojují o svoji existenci. Ale i ten váš návrh, pane poslanče, znamená rozvolnění fiskálních pravidel. To jenom připomínám. Pokud nechceme tedy porušovat české a evropské zákony. Takže ať jsme féroví. A musíme to takhle říkat. Takže zase potom pustíme žilou. Tak jsem četla vaše slova. Tak jsem je četla. A je potřeba, abychom si to říkali naprosto férově. Víme, kam to vedlo. Pan ministr Zaorálek, když to tady uváděl, tak já jsem mu tu tabulku chvilku předtím ukazovala. Já mu děkuji za podporu v tomto směru. A podívejme se, kde jsme. Jsme pořád na čtvrtém místě. Protože jsme z toho čtvrtého místa v podstatě začínali, tak jsme na něm zůstali. Protože všichni se musí zadlužit. Poslední emise. A to si skutečně hlídáme. Takže já to jenom pojmenovávám. A vy tady řeknete, co chcete. Je tady celá řada pozměňovacích návrhů. Takže vy řeknete ano, tohle nechceme. Fiskální pravidla rozvolňovat nechceme. Dobře. Rozpočet na rok 2021 ještě považují za stimulační, aby pomohli ekonomice. My ne, tedy jenom předesílám.